Já bych rád ještě doplnil svoje vystoupení. Já rozumím tomu argumentu, který tady přednáší kolega Foldyna. Já sám jsem námořní kapitán, takže vím, že ta konfrontace amatérských vůdců plavidla s profesionálními není moc dobrá. Přesto bych navrhoval, abychom ten zákon pustili do druhého čtení a v rámci připomínek potom tuto problematiku zapracovali.
Tak. Děkuji. Prosím.
Děkuju za slovo. V právním státě, což doufám ještě jsme, i s touto novou vládou, to přeci funguje tak, že se věci musí explicitně zakázat občanům, že jinak mají svobodu. Takže toto by mělo být to naše východisko. Občas lidi dokonce přecházejí přes přechod a můžou se střetnout s kamionem nebo s nějakým dopravním prostředkem. Dokonce můžou pít i alkohol v letadle a můžou během toho vstát a můžou otevřít dveře a způsobit, že tam dojde ke změnám tlaku a ti lidé vypadnou a umřou. To všechno se může stát, samozřejmě. Dokonce i tady ve sněmovně byl alkohol z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny znovu povolen. Takže mně to přijde opravdu pokrytecké, aby tady bylo pití alkoholu povoleno a vodákům bychom to zakazovali.
Tak. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Beitl a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám sdělil zkušenosti své. A věřte tomu, že jsem za ty roky, které se na vodě pohybuji, i zažil spoustu těch příběhů se špatnými konci, byl jsem u několika úmrtí, dokonce jsem i zachraňoval. Ale pokud tady je mluveno o statistice utopení, tak prosím zakažte vstup do vody lidem, kteří jsou podnapilí. Je to to, co říkal kolega Michálek. Děkuji za pozornost.
Tak. Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová s faktickou poznámkou.
Navrhuje prosím někdo z poslanců něco takového? Prosím, pane poslance, máte slovo.
Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Jde o návrh zákona, se kterým jsme předstupovali coby poslanci Komunistické strany Čech a Moravy již v minulém volebním období. A jsme si vědomi, že tehdy se část této právní úpravy již promítla do některých dalších právních předpisů, zejména do zákona o -
Prosím, pokračujte.
- zejména do zákona o advokacii. Přesto jsme si vědomi, že současná právní úprava je značně roztříštěná. Co tedy sledujeme předložením tohoto návrhu zákona? Především to, že by tento zákon stanovil podmínky pro poskytování právní pomoci, jakož i podmínky pro stanovení povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení a rozsah této povinnosti. Za druhé, že by tímto zákonem nebyly dotčeny zvláštní právní předpisy, které zajišťují poskytování právní pomoci jiným způsobem, než stanoví tento zákon. Vycházíme z toho, že právo na právní pomoc je založeno přímo ústavním pořádkem České republiky. Z tohoto vychází náš návrh zákona. Chci uvést jenom několik základních příkladů. Jestliže si obviněný obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem.
Já se omlouvám, pane poslanče. Znovu vyzývám všechny přítomné poslankyně a poslance k tomu, aby zde vytvořili důstojnou atmosféru pro projednávání tohoto návrhu. Jsme v situaci, kdy už ani já neslyším to, co pan navrhovatel zde přednáší. Prosím, pokračujte.
Je zde i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Je zde Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoci. Toto je výjimka, která není v tomto návrhu zákona obsažena. Tento zákon je také spojen s určitou identifikací rizik spojených s nečinností. Nečinnost v tomto případě by znamenala zachování dosavadní právní úpravy zajištění právní pomoci a bezplatné právní pomoci jednotlivými právními předpisy.
Nyní tedy otevírám k tomuto tisku obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a hlásil se mi pan poslanec Výborný.
Ale pokud paní zpravodajka citovala stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, tak musím říct, že to stanovisko MPSV je prostě špatné! Není pravdou, není pravdou to, že by u výkonu specializovaných činností byla snížena přímá pedagogická činnost. S jednou jedinou výjimkou, a to je činnost koordinátora IT. Nikde jinde to tak není. Takže to je k tomu. Vzpomeňte si na to. Tak si velmi dobře vzpomeňte na to, jaká je to řehole, vzít na sebe práci třídního učitele. A ten třídní učitel nemá sníženou přímou pedagogickou činnost. To znamená, když na středních školách je přímá činnost pedagogická 21 hodin, tak ten třídní učitel má 21 hodin a navíc potom se věnuje za 20 korun, pokud je to na té dolní úrovni dnes, za 20 až 65 korun na hodinu měsíčně práci třídního učitele. Já bych vám tady mohl citovat vyjádření učitelů, vyjádření konkrétních učitelů. Protože chlapi, ti se do toho neženou vůbec, a ty poctivé kantorky, ty poctivé kantorky, které neberou povolání učitele jako zaměstnání, ale skutečně jako povolání, tak ty potom tu činnost a práci třídních učitelů dělají za tuto mrzkou odměnu. Já myslím, že je naší i dokonce morální povinností ty příplatky třídních učitelů prostě navýšit. A argumenty: Ministerstvo financí si s tím neporadí...
- aby se uklidnili, a prosím, pokračujte.
Děkuji. Pokud citujeme stanoviska MPSV nebo Ministerstva financí, tak bohužel úředníci, kteří tvořili ta stanoviska, tak se prostě v některých věcech mýlili a lze to velmi jednoduše dokázat. A sice: "Poslanecká sněmovna podporuje navýšení výdajů kapitoly MŠMT určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání." A je tam potom to doporučení navýšit platy učitelů o 15 % atd. Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. Netvrdím, že ten návrh je bez potřeby legislativně technických úprav. Samozřejmě, že ano.
Já také děkuji. Teď tady mám pana poslance Vondráka s faktickou poznámkou. Potom se mi hlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane poslanče.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Je to přesně naopak. Takže nemyslím si, že by přišli třídní učitelé o nějaké finanční prostředky. Čili já si myslím, že tam tu škálu má, já vím, ale někdy víme, že ty škály úplně nefungují. Takže jsem přesvědčen o tom, že touto novelou nic neměníme. Jsme připraveni na to ty peníze do toho školství dát.
Já také děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou a poté paní poslankyni Valachovou.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, když tady slyším z úst poslanců za hnutí ANO ty sliby, že jste připraveni na to dát ty peníze do školství, na platy učitelů, tak nemohu nevzpomenout na projednávání rozpočtu na tento rok a na pozměňovací návrh, který jsem tehdy předkládala a pro který nikdo z vašeho hnutí ruku nezvedl. A ten se týkal právě navyšování platů, a to tedy konkrétně netarifní složky. Takže já jsem jednoznačně pro to, abychom tento návrh podpořili a minimálně abychom ho nezamítali a diskutovali o něm na výborech.
Děkuji.
Podle mého názoru tady je jiný aspekt, o kterém se musíme bavit, a tohle podle mého názoru z hlediska resortu dopravy je prostě snaha prolomit nulovou toleranci alkoholu v dopravě. Ať už je to pro vůdce malých plavidel, nebo je to pro kohokoliv jiného, je potřeba si uvědomit, že je to trend, který není úplně dobrý. Takže já za Ministerstvo dopravy a za sebe bych před tímto krokem varoval. Z mého pohledu je to prolomení nulové tolerance a chtěl bych požádat slovutnou Sněmovnu, aby se na to takto dívala.
Věřte mi, já jsem s těmi loděmi jezdil.
Já bych nejdříve reagoval na pana ministra. Dle mých informací vodáci takhle vysokou pokutu nikdy nedostali. Nicméně chápu do jisté míry ministra dopravy, který je proti jakémukoliv povolení alkoholu z hlediska bezpečnosti. Nicméně jako primární já zde vidím svobodu lidí, a to znamená i svobodu si užít ve svém volném čase. Můžu tady na předřečníka. Jde mi vyloženě o ty toky, kde se jezdí voda, to znamená, tam nedochází k lodní dopravě. Ano, můžeme se o tom bavit ve druhém čtení, pokud to tam bude propuštěno.
Pane předsedající, paní a pánové, jenom krátce. Ono je to jinak. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že v našem prostředí prolamovat nulovou toleranci je škodlivé. Připouštím, že je tam nula až 100 tisíc.
Já registruji váš návrh.
Skutečně, prolamovat nulovou toleranci je velmi nebezpečné, byť úmyslům předkladatelů, myslím, rozumím velmi dobře. Prolamování nulové tolerance nevidím jako dobré.
Děkuji.
Dovolte mi reagovat na záchranáře. Za to alkohol nemůže. To je jeho blbost, že vjel na jez, kde nemá co dělat. Všechny jezy jsou označené, ty, které se smí sjíždět, ty, které se nesmí sjíždět.
Následně ještě dvě přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Když zasáhneme do rekreace, když zasáhneme do volnočasových aktivit takovýmto brutálním zásahem státní správy - a teď nechám stranou všechny ty příběhy o svobodné vůli a zodpovědnosti jednotlivce atd.
Tuzemská sazba DPH uvalená na jízdné ve výši 15 % je osmou nejvyšší v Evropě, jak už tady zaznělo. Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičům ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek, a současná úroveň mezd pro ně nepředstavuje dostatečnou motivaci. Vláda na své schůzi dne 30. dubna 2018 návrh projednala a posoudila a vyslovila s ním nesouhlas zejména z důvodů několika legislativně technických nedostatků. Ovšem na tyto připomínky reagovala pro druhé čtení paní předkladatelka poslankyně Věra Kovářová pozměňovacím návrhem.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o nesystémový zásah do celého sazebníku DPH, který je v rozporu se současnou konstrukcí zákona o DPH. Návrh není ani logicky zdůvodnitelný. Změna se týká jen jednoho druhu pravidelné dopravy. Návrh přináší poměrně velký výpadek v rozpočtu bez jakéhokoli řešení na jeho kompenzaci, navíc je nesystematický z hlediska konstrukce zákona o DPH. Dokonce ani předpoklad snížené výsledné ceny jízdného tu není relevantně podložen.
Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi. Nyní má slovo paní ministryně Schillerová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na tuto legislativní vadu nicméně reaguje pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové, který již byl vložen do systému a je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny. Uvedené tedy neodpovídá opozicí požadovanému trendu zjednodušování daňových předpisů a zároveň zakládá obavy z nedůvodné nerovnosti. Nelze přisvědčit ani očekávání navrhovatelů, kteří si od návrhu slibují, že v důsledku snížení DPH dojde ke snížení cen jízdného. V rozpočtu bude vynakládáno 6 miliard korun. Ale počítáme tam třeba i se snížením DPH na vodné a stočné. A tam se postaráme o to, díky, prostřednictvím cenového výměru Ministerstva financí, aby to pocítili ti koneční spotřebitelé, to znamená naši občané. Tento krok však je nesystémový, bude drahý a pro správu velmi komplikovaný, jak pro plátce, tak pro správu, která spravuje daně, to znamená finanční.
Děkuji paní ministryni. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Je zde zájem o závěrečná slova? Ano, je.
Děkuji za slovo. Proto vás prosím, abyste tento návrh propustili do druhého čtení.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Takže jsme ukončili obecnou rozpravu, ukončili jsme závěrečná slova. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná rozpočtový výbor jako výbor garanční. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut a tím projednávání končí. Já bych požádal, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Já vás přeruším, paní ministryně, a požádám sněmovnu o klid.
Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby adaptace přímo použitelné právní úpravy Evropské unie. Citované nařízení zavádí vícejazyčné formuláře, které mají usnadnit volný pohyb osob v rámci Evropské unie odstraněním některých formalit, které se týkají pořizování překladů a nejčastěji používaných veřejných listin. V resortu Ministerstva spravedlnosti se povinnost nařízení v specifikovaných případech přiložit k veřejným listinám vícejazyčný standardní formulář týká konkrétně výpisu z evidence rejstříku trestů. Tyto formuláře se mají používat jako pomůcka pro překlad, to znamená, pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování, neměl by dále požadovat překlad veřejné listiny. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto zákona.
Skutečně jde o implementační tisk.
Nyní se tedy hlásí pan předseda Michálek, ale v rozpravě. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Pane zpravodaji? Nemáme tedy žádné hlasování o vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím, není tedy o čem hlasovat. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji.
Za každou práci člověku přináleží odměny. Práce odborně, intelektuálně náročné jsou placeny lépe, protože jednotlivá stanoviska, nejvíce se jedná o manažerská rozhodnutí, je možné učinit na základě předešlých analýz, které jsou náročné na čas. A to je to podstatné. Podívejme se na tuto situaci optikou času. V práci manažer zastávající vrcholnou funkci tráví v zaměstnání většinu dne. Zde si každý umí spočítat, kolik takovému manažerovi ještě zbývá času z pracovního dne. Vykonávat současně několik funkcí lze, ale položme si otázku, jak je to s výkonností a skutečně odevzdaným pracovním výkonem. Jsme opravdu schopni pracovat na plný výkon v rámci dalšího zaměstnání? Náš názor je, že možná ano, ale ne v dlouhodobém časovém horizontu. Důvodem k souběhu několika veřejných funkcí asi nejsou odborné kompetence na dané pozice, spíše se bude jednat o finanční motivaci. Cestu kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou. Omezí se tak kumulace odměn u osob, které jsou například zároveň poslanci a uvolněnými představiteli krajů nebo obcí. Vnímáme to i jako vlastenectví. Pokud je někdo ochoten vykonávat souběh několika veřejných funkcí i za cenu snížení odměn, je v našich očích skutečně vlastenec.